Paní poslankyně Majerová Zahradníková se omlouvá od 18.30 bez udání důvodu. Z pracovních důvodů se omlouvá od 17.30 do 23 hodin pan poslanec Vlastimil Válek. A pan poslanec Petr Venhoda se omlouvá z důvodu návštěvy lékaře mezi 18. a 19. hodinou. Pan poslanec Bláha - faktická poznámka. Máte slovo.
Rozhodně bych nechtěl říkat, jestli je něco špatně uděláno, nebo není, protože to opravdu nejsem schopen říct. To, že se dávky zneužívají, je nám všem jasné. Informace napříč celou sociální správou přicházejí dnes a denně, to znamená, že kamkoli jdete, tam to slyšíte, říkají vám o tom ti úředníci, kteří se s tím setkávají, nevědí si s tím rady, jak postupovat, a tak dále. Zase, zneužívání vadí nám všem. Všichni říkáme vadí. Vadí to i těm, kteří zneužívají, protože si navzájem závidí ty dávky, které někdo získal větší a druhý menší. Já osobně si myslím, že by to mělo předložit ministerstvo, ale hlavně na základě podnětů celého politického spektra, protože já osobně si myslím, že bychom k tomu měli přistoupit jako v případě exekucí a jít do toho všichni.
Nyní je na řadě paní ministryně s přednostním právem.
Já jsem se na něho usmívala. Každý si do něho projektuje to svoje. Já za sebe několik měsíců konzistentně říkám, že to je jeden z nejtěžších úkolů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí před sebou má. Počet vyloučených lokalit se nám neustále zvyšuje. Problémy, které s narůstajícím obchodem s chudobou souvisejí, se nám také neustále zvětšují. A to je výborná příležitost pro tyto obchodníky s chudobou, aby sem nastěhovali lidi, kteří nemají na výběr, jsou závislí na sociálním systému. A tím pádem se nám pak ty problémy koncentrují a posilují. Obchod s chudobou opravdu k smíchu není a vyžaduje komplexní řešení. Protože pokud se shodneme na tom, že to je opravdu velký problém, tak proč zástupce SPD se na činnosti této pracovní skupiny nepodílel? Velmi úzce souvisí právě se vzděláním, to znamená Ministerstvo školství.
Protože se náš systém líbí právě i podnikatelům, tak už nás oslovila jedna z největších bank v České republice s tím, že s námi chce navázat spolupráci a právě upravit ten náš systém pro jejich potřeby, aby mohli zlepšit služby svým zákazníkům.
S faktickou poznámkou pan poslanec Tomáš Kohoutek.
V dnešní době v obchodním rejstříku jsou stovky, možná tisíce firem, které byly založeny za jeden den. V tom vašem návrhu vy říkáte, že chcete zjednodušit zakládání firem a snížit náklady. Ano, v Dánsku, v Estonsku, v jiných zemích se skutečně zakládají firmy řádově za jednotky eur. Dále chcete, aby společnost s ručením omezeným nemusela skládat základní kapitál.
Pro mě to normální není. Je to jednoduchý rejstřík. Je tam pár údajů, nic složitého, a jak dobře víte, přesně, i naše strana provozuje on-line aplikaci, která umožňuje zakládání firem, ale není to pohodlné, je to zbytečně drahé, je tam zbytečně mnoho komplikací, jsou tam v pozadí papírové procesy, které lze eliminovat. Takhle opravdu digitalizace vypadat nemůže a myslím si, že tady pouze lobbujete za to, aby notáři měli více práce.
Nyní pan poslanec Leo Luzar s faktickou poznámkou a ještě jedna faktická poznámka pana poslance Kohoutka.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás v této debatě upozornil ještě na jednu drobnost, která tady vůbec nezazněla. Zkusili jste si absolvovat tu anabázi, obrovskou anabázi, která je se zrušením firmy jako takové?
Nyní pan poslanec Tomáš Kohoutek s faktickou poznámkou a další faktická poznámka Martina Jiránka.
Jak zabráníte momentálně tomu, že nějaký bezdomovec, který bude mít občanský průkaz s čipem, tu občanku za pár set korun někomu prodá a ten dotyčný člověk si na toho bezdomovce, který má občanku s čipem, naseká 50 firem během jednoho dne? Protože tam nebude žádná kontrola ani orgánu veřejné správy, ani notáře a bude na ty firmy dělat jeden daňový únik a daňový podvod za druhým. Máte to nedomyšlené. Nezlobte se na mě. Tam jsme řekli, že do pěti let se to musí udělat tak, aby na to byl stát připraven, a podle mého názoru, až bude stát připraven obecně na právo na digitální služby, tak pak ať se zakládají společnosti digitálně, ale nemůžeme předbíhat situaci, že budeme zakládat společnosti on-line, tak jak chcete vy.
Kolega Munzar, řádně přihlášený jistě posečká.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je opravdu fascinující pozorovat vystoupení lobbisty v přímém přenosu zde na plénu. My jsme veřejnosti dali tu aplikaci a nyní chceme, aby to mohli používat všichni. Aby to nabídl stát. Takže vymlouvat se, že není zdigitalizované něco jiného, a proto nemůžeme digitalizovat tuto část, to je opravdu vrchol výmluv.
My jsme si spočítali, jsou to čísla od Honzy Bauera a ten bohužel nemůže vystoupit, tak já sklidím plody jeho práce. To není normální! Jak můžeme spravedlivě chtít po účastnících silničního provozu, aby se v tom orientovali, když nám to vychází jedna novela měsíčně? Já vím, že mnohé z nich jsou poslanecké, ale mnohé z nich jsou poslanecké z řad vládních poslanců. Zkuste svou autoritou zastavit tohle bombardování neustálými změnami.

Budeme pokračovat ještě přednostními právy.
To znamená, že pokud teď na začátku února on neví, jaké bude mít finance následující rok, tak je to pro ně dost problematické, aby cokoliv dlouhodobě plánovali. Druhá věc byla ohledně vaší nepřítomnosti. My se asi o dopravě budeme brzy bavit, protože venku začalo sněžit, tak uvidíme.
Děkuji vám za slovo. Já musím říct, že kdo tady sleduje tu asi zhruba hodinu a půl probíhající debatu, tak musí mít pocit, že už je to jedna taková velká bramboračka. Takže nechci, aby to tady působilo jako nevděk vůči vystupujícím ministrům, i to už je pokrok, že vůbec tedy přijdou, ale zase nenechme se ošálit tím, že je to taková snaha o to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ale tam už neočekávám, že tedy to vystoupení pana ministra přijde, pokud tady ještě vůbec je.
Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já skutečně také nechci, aby se tady celé odpoledne propovídalo okolo onoho mimořádného bodu, protože víme, že je opoziční okénko, ale jeden krátký dotaz nebo možná pochybnost nebo žádost o vysvětlení k panu ministrovi Havlíčkovi bych přece jenom měl.
Stále jsme u programu dnešního jednání.
Pro připomenutí. Jedná se o návrh novely, která by měla zakotvit do našeho právního řádu povinnost vlády vyčlenit v rámci státního rozpočtu na každý rok prostředky ve výši 2 % HDP. A ten návrh je podle predikce Ministerstva financí na daný rok, čímž vyhovuji tomu požadavku, který měla vláda při neúspěšném předkládání toho mého minulého návrhu v minulém volebním období. Vláda zjišťuje, že nebude již nadále mít prostředky na sliby a dárečky, které voličům rozdala. V lednu letošního roku se rozpočet propadl do deficitu 8 mld. korun. Jde přitom o zcela jasný signál, že léta hojnosti nám pomalu končí.
Tyto peníze pak chybí v případě těch opravdu potřebných, jako jsou naši senioři, zdravotně postižení nebo rodiče samoživitelé. Často slýcháme z úst našich politiků, že do budoucna nebude dost peněz na důchody pro lidi, kteří celý život poctivě pracovali. A to je přesně ten příklad, kdy se ty peníze vyplácejí těm, kdo na ně nemají nárok. Jsem přesvědčena, že novela zákona o hmotné nouzi, tak jak je předkládá hnutí SPD, přispěje k větší adresnosti a spravedlivějšímu vyplácení těm opravdu potřebným. Nehledě na to, že tito rodiče budou dobrým příkladem pro jejich děti, které ve škole na dotaz, čím chtějí být, odpovídají, že chtějí být jako rodiče na úřadu práce. Tímto gestem svým voličům dokážete, že to myslíte vážně.
Dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte mi představit několik postřehů k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. Současně není ospravedlnitelné vyplácet sociální dávky těm osobám, které neplní své zákonné povinnosti ve vztahu ke státu a zásadně ke svým dětem. Bojkotování školní docházky dlouhodobě způsobuje problémy ve vzdělávacím systému, a tím i nižší šance pro budoucí uplatnění dětí, které díky absencím nemají později v dospělosti šanci na samostatný a produktivní život a stávají se z nich opět příjemci sociálních dávek. Bohužel špatný příklad rodičů v tom hraje velmi významnou roli. Je tedy nutné, aby i ti byli nuceni přehodnotit svoje postoje, aby si osvojili pracovní návyky. Náklady na rozpočet pro vyplácení těch dávek rostou samozřejmě ve stejném poměru.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Bauera a připraví se paní poslankyně Babišová.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ale já jsem tady měl připraveno několik dotazů a na to nesporně, když se podívám na ten časový rozvrh, určitě nedojde. Chci říci, že určitě nebudu a nechci vystupovat jako advokát tohoto sněmovního tisku, ale i pod dojmem jednání výboru pro sociální politiku z minulého týdne si myslím, že ty argumenty se velmi podobají a jsou hodně podobné tomu, co jsme prožili minulý týden. SPD přichází jako první s tím, aby se tento problém řešil. Já bych vás chtěl jenom upozornit, že určitě nejste první. Druhou poznámku, možná na konto pana kolegy Jirky Bláhy prostřednictvím pana předsedajícího. Všechny velké zákony má předkládat nejlépe ministerstvo, v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já bych si to také velice přál. A ono to vypovídá o schopnosti a kvalitě jednotlivých ministerstev vůbec ty velké věci řešit a předkládat do Sněmovny. Další poznámku, tu mám pocit, že řekla paní ministryně. Je to těžké téma na jednoho člověka, je toho skoro až moc. A já si myslím, že to je ten hlavní důvod, proč se právě na půdě Sněmovny setkáváme s jednotlivými poslaneckými návrhy, ať už to byl náš návrh třikrát a dost, anebo teď návrh ze strany SPD, protože konkrétní ministerstvo není schopno nějaký ucelený návrh na změnu dané problematiky předložit. A tam byste především měla hledat svoji podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí disponuje rozpočtem, to je ta kapitola 313, přibližně 686 miliard korun. Já to říkám z toho důvodu, že každý, a nemusí mít nějaké ekonomické vzdělání nebo Harvard, pochopí, že financování této kapitoly je dlouhodobě neudržitelné a že jedním z hlavních témat a hlavním úkolem Ministerstva práce by měla být revize těchto dávek. A my jsme k té revizi vyzývali jako opozice.
No která strana má Ministerstvo spravedlnosti šest let? Šest let, a nepohnuli jsme se nikam. Dále bylo řečeno, že se jedná pouze o zakládání firem, například kolegou Luzarem prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, já souhlasím, jedná se o zakládání firem. Je to poslanecký návrh. Proto jsme to nedali do poslaneckého návrhu. Velmi rádi to zpracujeme. Ke kolegovi Ferimu. My počítáme s tím, že to bude přikázáno hospodářskému výboru.
Děkuji.
Absurdní debata, podle mě absurdní o tom, jak založit firmu. Můžeme to vypořádat. Snad se dohodneme. Ale bavíme se pouze - já to nechci zlehčovat - o založení firmy. A co potom, když ji založíte? Jaké máme podnikatelské prostředí? Pro pana poslance Bláhu s dlouhým "á" prostřednictvím pana místopředsedy. On si asi nevšiml, že už sedm let je jeho hnutí zodpovědné za vytváření podnikatelského prostředí. Vlastně vláda dělá úplně něco opačného, než vlastně říká. Daňový řád má být proklientský, pro daňové poplatníky výhodný. Paní ministryně a vláda sebere 27 miliard daňovým poplatníkům a zmenší pokuty státu, když nezákonně koná Finanční správa. Myslím, že si odpovíme každý. Ani jedno. Když se zavede papírové EET, tak paní ministryně jen tak řekne - je to jednoduché, 540 formulářů, to vyplní každý. Není to nachystané náhodou jenom proto, že se někdo chystá, že je bude chytat za slovo a za konkrétní čísla? Musím říct, pokud mám dobré informace, že ten formulář už byl stažen z portálu Daňové správy. To je také ten spor, jestli to má být vyhláškou, nebo si daňová správa může ty formuláře dělat, jak chce. To nejsou plátci DPH. Těm je úplně jedno, jestli je to 10, 15 nebo 21, protože oni žádné DPH neúčtují. To zaplatí tomu státu. Takže pokud se chcete opravdu starat o malé venkovské hospody, tak to není sníženou sazbou na točené pivo, protože DPH se jich netýká. Byli jste proti snížení spotřební daně na pivo, to by pomohlo i těm malým. Byli jste proti tomu, abychom vyjmuli neplátce DPH z EET. Připomínám, celá opozice opakovaně navrhovala a hlasovala pro vyjmutí těch nejmenších z EET. To nemůže nikdo myslet vážně, že těm nejmenším něco kompenzují. Ale pan premiér jim vzkazuje, těm štamgastům, oni tam mají tržby třeba 40 tisíc měsíčně, tak si spočtěte, kolik mají zisk, aby ti štamgasti zkontrolovali, jak jim kvůli tomu DPH sníží cenu piva. A tak je to se vším, s takzvanou pomocí podnikatelům. Nevymýšleli další a další povinnosti. Zeptejte se někoho, který má tu smůlu, že si ho vylosuje Český statistický úřad, co všechno musí ti malí vyplňovat. Ale tato vláda, když chce takzvaně pomáhat podnikatelům, tak skoro vždycky - co vymyslí? Pan ministr Havlíček, velký propagátor EET ještě, když nebyl ve vládě, teď přišel s nápadem, protože jsou zavírány provozovny na vesnicích, že by to dotoval. Tak on to nejdřív zavře, a pak to dotuje. A říká se tomu podpora podnikání. Tak já bych poprosil vládu, aby neuvalovala další a další povinnosti. Mně je to jedno. Přepište to teď mezi prvním a druhým čtením. Ale chci upozornit, že ten zákon sice je důležitý, ale řeší jenom start podnikání.
V rozpravě budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Bláhy a potom paní ministryně financí bude reagovat s přednostním právem. Máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, já musím reagovat na vesnice, hospody a malé prodejny. Já vám uvedu příklad. Co se stane? Do města. Takže pokud zakážeme dovoz za podnákladové ceny k nám do republiky třeba až z druhé strany světa, tak se dostaneme k tomu, že budeme mít práci na vesnici, ta se tam vrátí, a v ten okamžik nebudeme muset dotovat hospody ani vesnické prodejny.
Připraví se pan poslanec Čižinský. Můžete pokračovat, pane poslanče.
Kdyby vám přišlo sto mailů, tak tomu dokážete odolat. A rozhodnete se podle vlastního vědomí a svědomí. Prosím, nezříkejme se odpovědnosti za to rozhodování. A tlaku dokážeme odolat, ať jde o jednotlivý zákon, nebo ať jde o personální záležitost.
Děkuji. Pan poslanec Čižinský. Připraví se pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.
My poslanci bychom měli přece podporovat, aby nám lidé říkali názory, své názory na to, co tady děláme nebo máme dělat. My jim máme naslouchat a máme se chovat podle toho, co si myslíme, že je správné. Ale máme být schopni čelit také názorům, se kterými třeba nesouhlasíme. A měli bychom tedy podporovat to, jak lidé vyjadřují své názory. Názor nám může říct někdo na ulici. A taky samozřejmě názor může někdo vyjádřit tím, že demonstruje.
Děkuji. Pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.
Říkám za něj, že žádnou esemesku nedostal. Je to fakt nesmysl. Šimona Pánka přes mnohé rozdílnosti názorů já pokládám za osobního přítele celý život. Mnohokrát nám doporučoval věci, se kterými jsem nesouhlasil. Jasně jsem mu to řekl v desítkách zákonů, ve kterých jsme se střetli. Nedokážu si představit, že by někomu psal výhrůžnou esemesku. A přijde mi to vůči němu hrozně nefér.
Pan předseda Rakušan. Připraví se paní poslankyně Valachová.
Děkuju vám, pane předsedající, za slovo. Tak vaším prostřednictvím k panu kolegovi Foldynovi. A ten, kdo tady lže, je pan kolega Foldyna. My jsme takovou žádnou zprávu nedostali. Možná jste hovořil s vaším panem předsedou Hamáčkem. Z té strany stále ještě jste. A možná on dostal nějakou esemesku. Ale myslím, že nemáte, aspoň v to plně doufám, prostřednictvím pana předsedajícího, přístup do našich mobilních telefonů. Ale opravdu jsme žádnou esemesku nedostali. Nelžete tady!
Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou. Pak pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.
Veřejný ochránce práv je prodloužená ruka nás jako Poslanecké sněmovny. A těší se takové důvěře, vážené kolegyně a kolegové, o které by se Poslanecké sněmovně mohlo jenom zdát. Tato volba veřejného ochránce práv je skutečně stižena mnoha ranami. A já bych si přála, a vyzývám vás k tomu, ukončeme tuto debatu a proveďme důstojně volbu veřejného ochránce práv s jakýmkoli výsledkem. Děkuji.